Tento návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat bodem číslo
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl takzvanou řádnou novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Hlavní změny, které jsou předmětem řádné novely zákona o dani z přidané hodnoty, souvisí s bojem proti daňovým únikům. V prvé řadě je třeba zmínit rozšíření systémů reverse charge neboli režimu přenesení daňové povinnosti v návaznosti na dobrovolnou implementaci unijního práva.
Ano, děkuji. Jenom upozorňuji, že tento návrh musí zaznít v rozpravě, kterou za chvíli otevřu.
Děkuji za slovo. A konečně předloženou novelou dochází také ke změně ve struktuře členění zákona o dani z přidané hodnoty.
Děkuji. A nyní tedy otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Okamura, potom pan poslanec Volný.
Nerozumím také požadavku a nechci to, protože myslím, že tato debata proběhne na půdě rozpočtového výboru... Nerozumím požadavku, aby územní samosprávné celky zdůvodňovaly žadatelům o dotaci, proč ji nedostali. Nevím, jak se to bude věcně zdůvodňovat. Věřím, že je snad vůle a prostor v druhém čtení tento vládní návrh rozumně pozměnit tak, aby požadavek transparentnosti se nedostával do naprosté kolize s racionálností a efektivností, o které mluví tak často pan ministr financí. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Pardon. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Volný. O 30 na 30, eviduji, děkuji panu poslanci Volnému a ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nevidím nikoho, proto končím obecnou rozpravu. Protože neeviduji žádný návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu, budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Nemá. Kdo je proti? Budeme tedy hlasovat i o tomto návrhu k tomu, abychom přikázali tento návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti? Kdo je pro, abychom zkrátili lhůtu o 30 dnů, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Konstatuji tedy, že jsme návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, lhůtu jsme zkrátili o 30 dnů, a končím první čtení tohoto návrhu zákona. Dalším bodem našeho programu je bod číslo
Rovněž zmocnění k vydání dluhopisů ke krytí splátek jistin nemusí být dáno vždy zvláštním zákonem, protože při soustavné schodkovosti státního rozpočtu jistiny jiným způsobem hradit nelze a vydání dluhopisů na jejich krytí státní dluh nezvyšuje. Neukládání odvodů za porušení rozpočtové kázně do tisíce korun a některé další. Návrh novely přináší změny, které současný systém finančního hospodaření státu zásadně nemění, ale měl by vést k jeho racionálnějšímu fungování. Závěrem si dovoluji upozornit, že předložený návrh zákona obsahuje několik tiskových chyb, které nebylo možné z časových důvodů opravit před doručením návrhu zákona do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Tyto administrativní nedostatky budou opraveny v rámci legislativního procesu v Poslanecké sněmovně Parlamentu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vzhledem k tomu, že pan ministr financí šel poměrně dopodrobna, tak si dovolím jenom dvě připomínky. V současné době je upravený návrh zákona předkládán znovu.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Vilímce.
Ale pokud je tento boj veden až s fanatickou představou, že každé malé hasičské sdružení i každá malá obec bude v jeho jménu podrobena nesmyslné administrativní zátěži, tak úplně zničíme to, co zde v minulých 25 letech v rozvoji měst a obcí bylo dosaženo. Návrh z jedné strany v souvislosti s novelou zákona o obcích zvyšuje kompetenci rad obcí poskytovat dotace konkrétnímu příjemci v rámci jednoho roku na 50 tisíc. V mnoha ohledech mohou být pro samosprávu vzorem pravidla, která fungují v Bavorsku. Já jsem se nesetkal nikdy s tím, že by starostové v bavorských obcích museli v souvislosti s poskytováním rozsahem nevelkých dotací nebo příspěvků ze svého rozpočtu podstupovat takovou administrativní zátěž.
V zásadě zaznělo, že on se brání řádnému prošetření, protože má máslo na hlavě a patří k těm ředitelům, kteří nakupovali předražené věci. Tak mě velmi překvapuje, že zrovna sociální demokracie nechce dát prostor svému ministrovi, aby se mohl před Poslaneckou sněmovnou obhájit. Rozumím tomu, že to je uprostřed nějakého běhu. Tomu já fakt rozumím. Ale kdo to vytáhl? Sociální demokraté. Kdo na to reaguje? Kdo reaguje na reakci ANO? Docela logické. Evidentně se v televizi obviňují dva členové vlády jeden druhého, ten říká ty to máš účelové, a ten druhý mu říká ne ne ne, já to klidně budu řídit místo tebe. To si myslím, že je naprosto nezpochybnitelné. To je všechno. Je to škoda, tak to budeme navrhovat příště. Kdyby ministři chodili na interpelace, tak to necháme možná na interpelace, ale moc tam nechodí, tak to je potom složité, když nemáte možnost se mít kde zeptat. No tak asi má pravdu. Akceptujete názor ministra financí, že si děláte z nezávislých auditů předvolební kampaň. Nechcete, no tak si dělejte dál tu kampaň.
Nyní se hlásil pan poslanec Laudát s přednostním právem, potom pan předseda Fiala.
Je to útok na vás. Druhá věc je, že ve slušné společnosti předpokládám, že běží ve spolupráci, anebo silově audit, ten je vypracován, k tomu se dotčené strany vyjádří, a pak je projednáván, ale já nevím, proč se to musí prát ve volebním týdnu před médii. A to, co tady předvádí vláda, je naprosto směšná, ale hodně nebezpečná tragédie. Příště můžete být auditován vy, zákony nezákony.
Pan předseda klubu hnutí Úsvit pan poslanec Fiala.
Děkuji za slovo. Z tohoto důvodu mě také mrzí, že ten bod byl vyřazen, ale věřím, že se k němu dostaneme, protože si myslím, že je potřebný, na některé z dalších schůzí, protože je potřebný pro české zdravotnictví, pro Česku republiku. Dále mi dovolte ještě jednu věc.
Děkuji panu předsedovi. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. O všech třech návrzích pana kolegy Faltýnka budeme hlasovat jedním hlasováním. O žádných dalších návrzích podle mě hlasovat nemůžeme.
Děkuji za pozornost.
Navrhuji, aby byl projednáván také ve výboru hospodářském. Dále bych vás chtěl požádat o zkrácení lhůty o 20 dnů na 40 dnů.
Já vám děkuji. Po něm mám přihlášeného do rozpravy pana poslance Volného .
To znamená aplikace stejných podmínek i pro subdodavatele těchto veřejných zakázek. Je to jakási implementace toho, co je dneska v německé právní úpravě. Je to implementace důvěryhodnosti soutěžitele.
A to je špatně.
Já vám děkuji.
Samozřejmě půjdeme asi dále, protože evropská směrnice, která byla přijata v Bruselu, již připouští dokonce veřejnou zakázku na řešení nějakého problému, nejenom na jeho konkrétní realizaci. To je tam tedy zmíněno. O tom můžeme samozřejmě jednat. Ale to opravdu není otázka tohoto zákona. A je otázka, jestli mohla být připravena dříve, nebo později, ale rozhodně bych doporučoval tuto novelu co nejdříve přijmout, protože není kosmetickou úpravou, je zásadním průlomem v adresování velkých problémů v zadávání veřejných zakázek. Děkuji za pozornost.
Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Pan zpravodaj ještě navrhl hospodářský výbor. Táži se, zda máte někdo návrh na doplnění pro další výbory? Táži se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Měli bychom se věnovat pevně zařazeným bodům, nicméně mám zde přihlášku pana předsedy klubu ANO, pana poslance Faltýnka.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte mi, abych navrhl nějaké pouze technické úpravy v dnešním programu jednání schůze po debatě s ostatními kolegy, předsedy klubů. Potom bych chtěl poprosit o zařazení nového bodu a tím je vládní návrh, první čtení, kterým se mění zákon o veřejných zakázkách, na konec dnešního jednacího dne, respektive jako poslední bod za pevně zařazené body z bloku Ministerstva financí.
Název řeknu úplně na konec a zkusím zrekapitulovat a citovat několik výroků členů vlády.
Já se velmi omlouvám, ale prosím všechny, kteří teď dorazili do sněmovny, aby se usadili a snížili také hladinu hluku v sále, protože pan předseda Stanjura má právo mluvit v důstojné atmosféře.
Nebo alespoň o něco snížená hladina hluku. Úplné ticho si tady snad ani neumím představit. Takže pan hejtman a poslanec Běhounek je za sociální demokracii. Na to kontruje ministr financí: "Těšíme se na to, těšíme. A pokud to neumí, nechť nám to dají a my to rádi odřídíme, ty nemocnice." Úplně přesně jsem nepochopil, jestli ty nemocnice má řídit Ministerstvo financí, nebo hnutí ANO. Nebudu to číst celé, má to čtyři strany. A pan ministr financí pokračuje - a teď prosím fakt o pozornost, protože pan ministr financí identifikoval, kdo dělá předvolební kampaň, a říká: "Pan Němeček tady dělá politickou kampaň ČSSD před komunálními volbami." A pokračuje: "Dneska volební kampaň dělá pan Němeček, dělá se volební kampaň na Českou poštu, na ČSA a nevím na co, na všechny věci, na kterých se ČSSD podílela." "Tady je neprůhledný audit, jehož výsledky jsou dány ještě předtím, než začal. A ministr financí a zejména jeho první náměstek, což je politický náměstek za hnutí ANO, říká: "Všechno je v pořádku. Mimo jiné v tom jede i ministr zdravotnictví Němeček. My tady děláme pořádek." My samozřejmě víme jako občanští demokraté, že požadavek ministra zdravotnictví na zveřejnění auditních zpráv nelze realizovat. Myslím, že každý, kdo ve své instituci měl nějaký audit, ví, že by to bylo porušení zákona, kdyby se v plném znění zveřejňovaly auditní zprávy. Jsem přesvědčen, že ministr zdravotnictví to ví. Nicméně my jako opozice v tom opravdu tápeme.
Kdo je proti? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednávání na 40 dnů? Kdo je proti? Konstatuji, že návrh byl přijat. Přeji vám pěkný zbytek dnešního dne a hezký podzim.
Je to další akcelerace úpadku a vymírání, vylidňování některých regionů. My jsme tam napříč politickým spektrem schválili k tomu usnesení. Ale jinak v případě toho rušení je to vždycky jenom další akcelerace úpadku a vylidňování těch oblastí.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Dolejš, po něm pan poslanec Novotný. S faktickou poznámkou pan poslanec Dolejš.
Děkuji. Doplním a navážu na předřečníky. A možná pokud sledujete statistiky, tak víte, že plnění je poněkud lepší, než se čekalo. Neříkám, že je to zásluhou této vlády. Ale tato vláda, když má nějaké peníze, tak samozřejmě přemýšlí, kam je bude investovat. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci. Teď konečně pan poslanec Novotný má slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, budu stručný. Jenom pár slov k České poště z terénu. Od té doby, co ministrem vnitra je pan Chovanec, tak komunikace s Českou poštou se podstatným způsobem zlepšila. Řeší se konkrétní věci ve spolupráci se starosty, s krajem. Tolik jenom jsem chtěl uvést, že věci se pohnuly a že se řeší ve spolupráci všech zúčastněných stran. Děkuji za pozornost.
A prosím pana ministra vnitra, aby se nebavil , protože ho tady chválili a mohl by to přeslechnout, že ho tady chválili. Pokud nikdo takový není, obecnou rozpravu končím. Eviduji návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který předložil pan poslanec Laudát. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Ptám se, jestli má někdo ještě jiný návrh. Není tady takový návrh. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. kdo je proti? Návrh byl přijat. Dále tu eviduji návrh pana poslance Volného na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. Kdo je pro zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali k projednání rozpočtovému výboru a zkrátili jsme lhůtu k projednání i 39 dnů. Prosím, pane ministře.
Děkuji, pane předsedo. Předkládaná návrh zákona v části první upravuje postup pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů, základní náležitostí žádostí a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Dále obsah o zveřejňování záměru územně samosprávného celku poskytnout dotaci nebo návratnou finanční výpomoc na účel stanovený poskytovatelem. Dále povinnost zveřejňovat smlouvy o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí nad 10 000 korun na portálu veřejné správy. Dále orgány příslušné k rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomocí, to znamená krajské úřady a Ministerstvo financí. Dále možnost poskytovatele uložit příjemci dotace opatření k nápravě pochybení zjištěných při kontrole s tím, že pokud příjemce provede opatření k nápravě, nebude mu uložen odvod za porušení rozpočtové kázně. Toto ustanovení má umožnit zjednodušení administrativy při implementaci prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů. Dále částku tisíc korun, do které nebude odvod za porušení rozpočtové kázně ukládán, což má rovněž umožnit zjednodušení administrativy při implementaci prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů. Některým zásadním připomínkám uplatněným k návrhu zákona některými kraji a Svazem měst a obcí nebylo vyhověno, například požadavku, aby doba, po kterou je třeba zveřejněný záměr poskytnout peněžní prostředky z územního rozpočtu byla kratší než navržených 90 dnů, nebo návrhu, aby místo zveřejnění celých smluv byly zveřejňovány pouze nezbytné informace. Dále ke zvýšení hranice pro zveřejňování smluv až od 50 000 korun.
Takže minimálně v tomhle bodě, když to je sice na svou obhajobu, to říkal náměstek ministra financí, tak v zásadě dává za pravdu těm ředitelům nemocnic. No a kdo se v tom má vyznat? Opozice určitě ne, pokud nezazní jasné informace zde v Poslanecké sněmovně. Takže dneska navrhuji jako poslední bod, abych nenarušil tu dohodu jak z minulého týdne, tak z dnešního rána, abychom zařadili bod, který by se jmenoval Informace ministra zdravotnictví a ministra financí o průběhu auditu ve vybraných nemocnicích.
Ano. Děkuji. Pan poslanec Votava, potom pan poslanec Laudát, potom pan poslanec Váňa.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dobré ráno přeji všem. Já bych si dovolil navrhnout zařazení dvou bodů na dnešní jednání. Zdůrazňuji, že tyto body byly původně v programu, pak byly vyřazeny.
My jsme se tady v pátek domluvili na nějakých dohodách. Ale pan předseda klubu sociální demokracie Sklenák nám slíbil opakovaně, že nikdo nebude načítat další body. Jinak já tedy zcela podporuji zařazení bodu, který se týká auditů, protože to, co se děje, tak už mám jistou zkušenost z jiné instituce. Skutečně, přesně ten vzorec je úplně stejný. Protagonista je stejný. Takže já si myslím, že jestli chcete nějakou zemi, nějaký resort rozvrátit, tak jen do toho. To znamená, že myslím, že by tady pan ministr financí měl obhájit ty kroky. Není možné, aby byli ředitelé nemocnic takovýmto způsobem ztrapňováni. Už vůbec nekomentuji, že týden a něco před volbami. To potom nemá smysl, a pak tedy nebudou platit zřejmě žádné dohody.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, bylo tady řečeno, že byla určitá dohoda o tom, které body budou dnes projednány, a že se shodujeme na zařazení toho jednoho o veřejných zakázkách, skutečně tedy výjimečně.
Vážený pane předsedo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Škoda toho veta, si mohu jen tak teď postesknout a popřát vám hezký den.
Pan předseda Okamura, potom pan poslanec Votava, potom pan předseda Faltýnek.
Pro nás je důležité, a proč to říkáme, aby občané měli jistotu, i my v Úsvitu, že ty peníze tečou správným směrem, že nejsou zneužívány a že jsou využívány ku prospěchu.
Ještě omluva pana poslance Petra Adama - ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Votava, potom pan předseda Faltýnek, potom pan předseda Stanjura.